Myslím si, že už to s tou obsluhou bude mnohem těžší, a myslím, že si pro pivo spíš budeme muset chodit, pakliže bychom měli stoprocentně dodržet dikci zákona. Sám jsem zvědav na to, jak to bude fungovat. Nejprve se podívejme na Slovensko. Registrační pokladny nejsou to samé co elektronická evidence tržeb. Slovensko mělo výběr DPH po sedmi letech čtyřikrát horší a třikrát lepší, přičemž lepší byl v roce 2010 oproti roku 2013, kdy byla zavedena ona účtenková loterie a relativně se vybíralo více, než byl meziroční růst HDP. V letech 2007 a 2008 se vybralo méně, než by odpovídalo růstu či poklesu hrubého domácího produktu. Dostáváme se k státu, který se tady velmi skloňuje, a to je Chorvatsko. Zcela je jasné z toho, že ten výběr je nižší. Ta data jsou z Ministerstva financí Chorvatské republiky. Je mým cílem vás edukovat a budu velmi rád, pokud si ten graf prohlédnete.
Prosím pana ministra a ptám se ho, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Třetí čtení bylo postupně zařazeno na pořad 35., 36., i 37. schůze Poslanecké sněmovny. Během prvního a druhého čtení byl dán dostatečný čas pro diskusi, který byl také náležitě využit. Opravám legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb a následně hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a o návrhu zákona jako celku. Nikdo nemůže popřít, že drtivá většina podnikatelů po takovém prostředí volá. Podnikatelé požadují prostředí, ve kterém mohou své podnikání úspěšně a svobodně rozvíjet. Prostředí, ve kterém dosáhnou úspěchu ti, kteří svému podnikání přistupují zodpovědně, kteří investují svůj čas, energii a své schopnosti, aby jim pak odměnou byli spokojení zákazníci a samozřejmě finanční zisk. Takové podnikatele chceme chránit před těmi, kteří zneužívají systému, porušují pravidla a v konečném důsledku okrádají nejen své konkurenty, ale nás všechny. A my odmítáme takové chování strpět. Ano, pokud stát nezajistí podnikatelům rovné podmínky, tak je férová soutěž narušena a podnikání se nemůže svobodně rozvíjet. Zároveň se výrazným způsobem nabourává důvěra v daňový systém, který se tím stává méně a méně funkčním a dále ohrožuje stabilitu prostředí. Naší odpovědností je chránit podnikatele, kteří řádně plní své povinnosti, protože oni podnikají podle daňových zákonů a pravidel, které jim tento stát sám v minulosti nastavil. Proto chceme zlepšit daňovou morálku a narovnat pokřivené vnímání daňových povinností, které zde bylo založeno v minulosti a dlouhodobým neřešením nabralo zvlášť v některých oblastech zcela neakceptovatelné rozměry. Efektivním výběrem daní dokážeme, že Česká republika může mít současně nízké daňové sazby a vyrovnané veřejné rozpočty. V minulých dnech a týdnech zde proběhla vášnivá debata o rozpočtovém určení daní, zejména ve vztahu k daňovým příjmům obcí. Chci zde upozornit, že zákon o evidenci tržeb přinese dodatečné příjmy jak státnímu rozpočtu, tak i do rozpočtu obcí a krajů, a to bez nutnosti zvyšování daňových sazeb, které by nesporně na ekonomiku dopadlo negativním způsobem. Česká republika nebude v zavádění evidence tržeb průkopníkem. Naopak, ze zemí Visegrádské čtyřky jsme poslední, kdo ještě evidenci tržeb zavedenou nemá. Zkušenosti ze zemí, kde byla evidence tržeb zavedena, jednoznačně hovoří v jejich prospěch. Mimochodem, při jednání se zástupci švédské finanční správy jsme jim položili dotaz, zda je pravdou, že švédští podnikatelé rádi a správně platí daně. Odpověď byla inspirující. Ano, ale pouze v případě, že mají jistotu, že daně správně platí i jejich soused. Tvrzení, že tyto účtenky bude hospodský po skončení pracovní doby vyplňovat a odesílat na finanční úřad každou zvlášť, aby finanční úřad musel na každou zvlášť odpovědět, je absurdní lež. Na závěr jsem si nechal vrcholnou demagogii pana poslance Kalouska, totiž údajný udavačský web pro zákazníky. Tady se krásně ukázalo, jakou má pan Kalousek důvěru v občany České republiky. Tento systém naopak dá každému z nás svobodu volby. A i na základě těchto údajů se každý může svobodně rozhodnout například o tom, kam bude chodit nakupovat. Pokud zaplatíte v ceně zboží i DPH, máte plné právo předpokládat, že obchodník tuto DPH odvede a bude z ní jednou placen váš důchod nebo oprava silnice, po které jezdíte. Každý z nás má právo nakládat se svými penězi dle svého uvážení a svobodně se rozhodovat, komu má vydělat a komu nikoliv. Fungující kontrolní funkce systému je logickou podmínkou akceptace EET ze strany podnikatelů. Podnikatelé, kteří budou své daňové povinnosti plnit řádně, právem očekávají, že stát zajistí, aby stejně postupovala i jejich konkurence. Je povinností státu zajistit rovné podmínky pro všechny. Situace, kterou pan Kalousek dramaticky popsal, totiž... táto údaje hospodského, opět svědčí o velmi nedostatečném porozumění EET. Bude to přesně naopak. A pokud ano, klidně na něj může někdo podávat sto oznámení denně, bude mu to k ničemu. Poctiví podnikatelé to vítají, protože jim odpadne administrativa a čas, který by dnes museli náhodné kontrole věnovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem vystoupit. Není tomu tak. Rozhodli jsme o sloučené rozpravě, kterou otevírám. Prosím pana poslance Fialu, který se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, nejprve trošku ke kontextu toho mého vystoupení. Já jsem minulý týden zde chtěl argumentovat proti schválení pořadu mimořádné schůze ve věci elektronické evidence tržeb. Samozřejmě bych mohl zcela legitimně udělat to, že bych tu opakoval tu část, kterou jste už slyšeli, jednak proto, že bez opakování nevzniká znalost a já bych byl rád, abyste opravdu znali naše argumenty, ale samozřejmě i proto, že můj projev má nějakou logickou strukturu a bylo by namístě, abyste slyšeli začátek, dříve než uslyšíte konec. Nicméně nebylo by to důstojné ani mně, nebylo by to důstojné ani vás, Poslanecké sněmovny, a já nechci se připojit k těm, kteří tady opakovaně důstojnost Poslanecké sněmovny snižují, takže to neudělám. Svůj projev jsem doplnil o řadu dalších argumentů, takže i tu část, kterou jste už slyšeli, neuslyšíte znovu ve stejné podobě. Tady to zaznělo znovu od pana ministra. Tak jenom pro pořádek. Nicméně aby to bylo všem jasné, ještě v rozpravě nejsme, rozprava otevřena nebyla a zatím vystupujeme - Rozprava tedy otevřena byla, ale zatím vystupují ti, kteří mají přednostní právo. Nicméně ať už bude vystupovat ten, kdo má přednostní právo, nebo bude vystupovat ten, kdo přednostní právo nemá, každý poslanec má právo vystupovat v rozpravě a argumentovat v ní, neboť tak to stanoví jednací řád. A pouze pokud vznáší návrh, tak v rámci něho může vznášet legislativně technické úpravy nebo navrhovat vrácení do druhého čtení. Tolik pro pořádek. A teď moje argumentace proti elektronické evidenci tržeb. Já si to nemyslím a zjevně si to nemyslí ani řada zaměstnanců a pracovníků Ministerstva financí. Je to úplně naopak. Stát v současné době dostává od všech podnikatelů a živnostníků pravidelné informace o jejich podnikání, má tyto informace k dispozici a může podle nich jednat. Úředníci žijí ve stejných obcích jako podnikatelé, vědí jejich chování, vědí, kdo jedná poctivě, kdo možná ne, podle toho mohou provádět kontroly a podle toho mohou taky postupovat. Tady bych citoval ředitele odboru daní z příjmu Generálního finančního ředitelství, který prohlásil - cituji: "Známe své daňové subjekty. Územní pracoviště se velmi často potýkají s tím, že mají spoustu informací, a to i z jiných zdrojů než pouze z interních databází." To si myslím, že je jasný citát, který dokládá moje slova. Stát má v tomto případě dostatek informací, úředníci znají své daňové subjekty, vědí, kdo jak pracuje, kdo jak je poctivý, mohou podle toho jednat a nepotřebují žádný další systém. Je tedy zřejmé, že stát disponuje dostatečnou kapacitou a má pro výběr daní vytvořeny vhodné odpovídající nástroje a není potřeba vytvářet nástroje nové. Jiná otázka samozřejmě je, jestli stát tyto nástroje dostatečně využívá. Elektronická evidence tržeb je samozřejmě, můžeme prohlásit, že to je další nástroj na zlepšení výběru daní. Ale on je to nástroj, který se od těch standardních trošku liší, protože je to jakási plošná restrikce, a navíc, jak vidíme z těch zkušeností ze zahraničí, tedy z jediné země, kde elektronická evidence tržeb vůbec nějak funguje, tak je to nástroj, který zásadní navýšení výběru daní ani přinést nemůže. Zde se dostáváme vlastně k první principiální vadě toho zákona o elektronické evidenci tržeb.
Technologický pokrok tedy umožňuje řešení, které je jak efektivnější, tak přináší významné nižší náklady pro podnikatelskou sféru. A myslím si, že nám to pomůže v nerovném konkurenčním boji a že se konečně dočkám toho, že se vyplatí podnikat poctivě."
Děkuji. To je procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat. Je zde žádost o odhlášení. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Děkuji, pane ministře. Není tomu tak. V tom případě, protože jsme odsouhlasili sloučenou rozpravu, přeruším tento bod. Prosím pana ministra, aby tento tisk uvedl.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych v tomto vystoupení reagoval na různé lži, nesmysly a polopravdy, které jsme tady v minulosti slyšeli a slyšíme od některých našich kolegů. Rád bych uvedl, že projekt elektronické evidence tržeb si klade za cíl narovnat podnikatelské prostředí v České republice, pokřivené tím, že někteří podnikatelé neodvádějí řádně daně ze svých tržeb a získávají tak nekalou konkurenční výhodu. EET je právě z tohoto důvodu podporováno jak většinou podnikatelských uskupení v České republice, tak většinou občanů České republiky. Věřím, že z velké části je důvodem pouze nepochopení základních principů EET. Pokusím se zde tedy vysvětlit a reagovat na tvrzení, která zazněla. Jsou však uvedeny v jiné struktuře, protože metodika studie se liší od struktury důvodové zprávy. Zde musím podotknout, že pan poslanec Kalousek má skutečně hodně špatnou paměť. Pokud je zde mezi námi někdo, kdo byl v tomto období ministrem financí, ať se tedy přihlásí. A možná by tento bývalý ministr financí mohl pohovořit o věšteckých schopnostech zaměstnanců Státní tiskárny cenin a Ministerstva financí, kteří již od roku 2008 předvídali vznik projektu EET. To je samozřejmě nesmysl. Tady je potřeba vyjasnit zásadní rozdíl mezi EET a registračními pokladnami, pro jejichž zavedení mimochodem pan poslanec Kalousek před deseti lety hlasoval. Pro všechny tyto podniky platí princip, že budou muset ve své pokladně pouze upravit software, aby komunikoval se serverem Finanční správy. Kdyby si každý podnikatel musel pořídit státem certifikovanou registrační pokladnu, a to i v případě, kdyby si například před měsícem koupil nejmodernější typ pokladny, tak tento systém pan poslanec Kalousek v roce 2005 dvakrát podpořil svým poslaneckým hlasem. Naproti tomu systém, kdy si obrovská část podnikatelů nebude pořizovat vůbec nic a zbytek si vybere zařízení podle svého vkusu a nikoliv podle toho, co mu doporučí stát, tak tento systém pan poslanec Kalousek kritizuje. Takže jsou věci, které skutečně nelze pochopit. Kdyby si pan Kalousek přečetl důvodovou zprávu k zákonu, dozvěděl by se, že více než 90 % podnikatelů již internet pro své podnikání používá. Předpokládám, že všichni víme, že tady máme hypermarkety.
Švýcaři, kteří mají nejnižší šedou ekonomiku, jsou daňovými povinnostmi zatíženi poměrně slabě v porovnání s jinými hospodářsky vyspělými zeměmi na našem kontinentu. Docela jiný obrázek ale získáme, když k hrubému domácímu produktu vztáhneme pouze sociální odvody. A jsou to podle všech studií klíčové faktory. Tedy čím větší zatížení po této stránce ekonomiky, tím rozsáhlejší je zpravidla šedá zóna. Já se, ač nerad, ze Švýcarska, Británie, Irska zase vrátím zpátky, krátce jenom, slibuji, krátce, k tomu Chorvatsku. Protože ta chorvatská zkušenost - my nemáme jiný referenční bod, nemáme prostě jiný model, jiný stát, kde by elektronická evidence tržeb vůbec fungovala. Takže musíme používat tu chorvatskou zkušenost. A chorvatská zkušenost nám jasně ukazuje, že elektronická evidence tržeb nejenom že nesnižuje šedou ekonomiku tak, jak se třeba snižuje v České republice, ale že ani nedošlo v Chorvatsku k většímu výnosu daní. Pořád jsme v Chorvatsku a bavíme se o zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb v této zemi. Ale bohužel lepší výnos daní evidence tržeb nepřinesla ani v případě daně z přidané hodnoty. Nevím, dámy a pánové, jak z těchto zkušeností z Chorvatska, z této chorvatské reality po zavedení elektronické evidence tržeb, chcete odvodit myšlenku, že elektronická evidence tržeb přinese lepší výběr daní. Teoreticky to není možné. To jsem vám ukázal na řadě studií ze zahraničí, na čem je závislá šedá ekonomika a výběr daní. A jak se tady empiricky ukazuje, nebude to fungovat, protože ani v tom jediném státě, kde to zavedli, to nefunguje. Pojďme se podívat zase na čísla, která zveřejnilo Ministerstvo financí v těch svých různých vystoupeních. Ale tady je to úplně jasné. Samotný provoz a náklady budou nějakých 300 milionů korun každý rok. Zátěž na straně podnikatelů je druhá věc. Toto byla zátěž na straně státu. Toto byly náklady, které s tím budou mít všichni daňoví poplatníci. No prostě těch nákladů je dost. Děkuji. Takže je to nástroj, který je nadměrně restriktivní, plošný, omezuje bez výjimky všechny podnikatele, živnostníky, a to proto, aby zamezil protiprávnímu chování nějaké malé, nedefinované, pravděpodobně existující menšiny. Stát volí pro sebe velmi pohodlné řešení, a to řešení, kdy protiprávní chování malé menšiny omezí všechny. Tedy pro ty, kteří nezachytili ty poslední věty. Je to pro ty, kteří si to chtějí nějak představit, tak je to zhruba stejně logický postup, jako kdyby se stát rozhodl umístit kamery do každé domácnosti, aby zabránil třeba domácímu násilí. Asi si myslíte, že to je absurdní. Ano, je to absurdní, ale úplně stejně uvažujete v případě elektronické evidence tržeb, kdy chcete všechny a priori kontrolovat, protože někdo pravděpodobně neplní svoji daňovou povinnost. Na tomto příkladu vám chci také ukázat, že to řešení, které je tady zvoleno, je morálně nepřijatelné, ale že s velkou pravděpodobností odporuje také právním zásadám. Princip proporcionality, to vám asi nemusím říkat, ale přesto to připomenu, princip proporcionality je obecným principem liberálně demokratického státu, principem, který vyjadřuje prioritu jednotlivce a prioritu svobody jednotlivce před státem, jak se můžeme dočíst nejenom v odborné literatuře, ale také v několika nálezech Ústavního soudu, což můžeme vlastně taky za odbornou literaturu považovat, nicméně literaturu, která má velmi závažnou a závaznou platnost. Tedy princip proporcionality i podle nálezu Ústavního soudu musíme v liberálně demokratickém státě prosazovat, chránit a hájit. Právě proto, že tím obecným principem je priorita jednotlivce a jeho svobod před státem. A to v případě elektronické evidence tržeb zjevně není, protože ty možnosti, jak dobře vybírat daně, jsou úplně jiné a není to tato plošná restrikce. Mnoho studií, a to i analýz OECD, dospívá k závěru, že zvýšení míry postihu a restrikcí nebo zintenzivnění jiné formy odrazování, což je třeba ten náš případ, který tady diskutujeme, tedy zavedení EET, tedy že zintenzivnění restrikcí nebo jiné formy odrazování ve skutečnosti dále vytěsňuje vnitřní motivaci lidí jednat recipročně vzájemně, tedy dostávat své občanské povinnosti nebo činit kroky podporující obecné blaho. Tedy prostě například platit daně, protože se to má. To dokládá řada studií, studií, které jsou považovány za relevantní, studií, které jsou brány vážně. Opatření v daňové oblasti a deregulace zjevně fungují mnohem lépe." A tam to funguje. A to je mimochodem řešení, které se opírá o relevantní odborné studie. Dotyční ekonomové dospívají k poznatku, že - cituji: "Zvýšení daní a sociálních odvodů přispívá zdaleka nejpodstatněji ze všech myslitelných faktorů k růstu objemu šedé ekonomiky." Čili k růstu šedé ekonomiky nejvíc přispívá to, že se zvyšují daně a sociální odvody, jak dokládají odborníci, kteří se tímto fenoménem dlouhodobě zabývali a zkoumali ho třeba na časové ose více než 30 let. A tady se zase dostáváme zpátky k elektronické evidenci tržeb a k problémům té samotné myšlenky, v čem je ta myšlenka chybná a špatná. Proč zrovna pořád budeme vytahovat to Chorvatsko. Přitom v Chorvatsku je zavedena elektronická evidence tržeb, která by měla tento proces dynamizovat. Nic takového se neděje.
Ano, čísla jsou velmi důležitá a zajímavá a já prosím Poslaneckou sněmovnu, aby těmto číslům věnovala pozornost.
Podívejme se jinam, ať tedy neargumentujeme tím, čím argumentuje Ministerstvo financí, protože já tím Chorvatskem argumentuji opravdu nerad a jenom z donucení, protože to pořád slyším jako ten příklad fungující elektronické evidence tržeb. A to už není taková banální povinnost, jestliže vlastně odpovídáte za to, že budete mít kvalitní připojení. Ale i kdyby to všechno dobře fungovalo, tak nějakých 30 tisíc ročně pro drobného živnostníka, to opravdu nejsou žádné drobné a může to reálně znamenat existenční ohrožení jeho podnikání, může to být problémem pro jeho rodinu, protože je přece jasné, že drobní podnikatelé často ručí vlastním majetkem za své podnikání a to, co dělají, se významně dotýká i jejich rodin. To tedy jsou čísla, která opravdu nemusím nikde počítat, ta si mohu vymyslet, protože to nemůže sedět v obou případech. Tolik citát. No, jsou velmi nepřesné, protože se liší až dvojnásobně. Tady se ukazuje, že se to zjevně nějak nepovedlo, nebo se to ani nemohlo povést. A dnes tedy místo prodeje za hubičku to vypadá, že se dočkáme jakéhosi polibku smrti pro malé podnikatele a živnostníky, což určitě není to, čemu můžeme lhostejně přihlížet. Ten složitý systém, který tady chce vláda vytvořit, samozřejmě ve svém důsledku bude omezovat svobodu podnikatelů a zákazníků a bude mít negativní vliv na kvalitu jejich života. Jak už jsem říkal na začátku, jedná se tady o plošnou restrikci, která samozřejmě dopadne na ty, kteří podnikají, ale dopadne taky na zákazníky. Je tu samozřejmě i další problém, na který nás upozorňuje právě detailnější pohled na tu chorvatskou zkušenost. A to pak samozřejmě znamená, že když zavíráte oficiálně v 18 hodin a v 18.01 přijde zákazník, tak máte možnost ho buďto neobsloužit, nebo mu dát zboží zadarmo, abyste neporušili pravidla, která jsou v tom chorvatském systému elektronické evidence tržeb obsažena. A to je samozřejmě věc, která i v jiných zákonech se ze strany vlády nebo vládních poslanců jako nápad objevuje. Ale je to něco, co určitě nesvědčí nebo nevytváří podmínky pro svobodu podnikání. A je to něco, co určitě musíme odmítnout. V podstatě to znamená, že pokud to takhle bude schváleno, tak vám stát bez rozhodnutí soudu fakticky bude moci zavřít provozovnu. A je vůbec představitelné, aby v České republice, ve svobodném demokratickém státě bylo někomu zakázáno podnikání jinak? Může být zakázáno podnikání, ale rozhodnutím soudu. Ale jinak než rozhodnutím soudu je to opravdu zvláštní. Navíc se tím posiluje moc státu vůči podnikatelskému prostředí, omezuje se svoboda podnikání, omezuje se naše osobní svoboda volby. Na vládu se přitom obrátili samotní zástupci podnikatelů a živnostníků, aby tlumočili konkrétní a bezprostřední výhrady těch, kterých se bude přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb týkat.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu na vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti? Patrně tak to myslela. Dalším návrhem byl návrh pana poslance Černocha, který dnes pevně zařazený bod číslo 125, sněmovní tisk 499, chce zařadit za dnešní bod 97, za ochranu před tabákovými výrobky, její prvé čtení. Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Černocha. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit a uvést do prvního člení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon byl předložen v souladu s plánem legislativních prací vlády s tím, že podstatným prvkem navrhované právní úpravy je důraz na strategické řízení podpory sportu. Předkládaná novela přináší nové vymezení koncepčních dokumentů v oblasti sportu jak na celostátní úrovni, tak na úrovni územní samosprávy. Na ústřední úrovni se nově stanoví obsahové oblasti, které jsou povinným předmětem plánu státní politiky ve sportu nahrazujícího stávající koncepci. Plán obsahuje zejména cíle státní politiky, vymezení priorit a kritérií finanční podpory sportu ze státního rozpočtu, opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření v oblasti dvojí kariéry sportovců. Návrh zákona zavádí novou povinnost krajů a obcí zajišťovat koncepční rozvoj sportu na svém území na základě strategických dokumentů. Všechny tyto koncepční dokumenty směřují i k zajištění efektivního vícezdrojového financování v oblasti sportu. Nově návrh také demonstrativně specifikuje oblasti, na něž lze poskytnout podporu ze státního rozpočtu v oblasti sportu. Cílem tohoto zakotvení obsahových oblastí je zvýšení transparentnosti poskytování podpory sportu z veřejných prostředků. Dále se navrhuje zřídit rejstřík sportovních organizací a sportovců, který by měl sloužit zejména jako zdroj objektivních informací pro nastavení efektivních politik státní podpory v oblasti sportu. Podpora významných sportovních akcí mimořádné důležitosti je vázána na souhlas vlády. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje přikázat návrh zákona k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Současně bych ráda doplnila několik informací hned v úvodním slovu týkajících se onoho rejstříku sportovních organizací a sportovců. Zpracovatelem je také ministerstvo. Ověřuje pravdivost, úplnost a správnost. Neuvedení pravdivých údajů je správním deliktem.